A co se týká toho historického pojetí. Konzultoval jsem to s předními českými historiky, i oni nebyli jednoznačně odmítaví, ale přikláněli se spíše k tomuto názoru. Nevím, jestli je o tom pan předseda Kalousek informován, zdá se, že také ne. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Jestli to někdo nepochopil, tak skutečně se nad sebou zamyslete. Já se domnívám, a v žádném případě název, který platí doteď, 17. listopadu, uctívá i ty, kteří položili životy i za fašistické okupace. A naposledy je zmlátili 17. listopadu. A to, co jste tady dneska odhlasovali, tak vy plivete do tváře všem těm obětem ve skutečnosti, protože s výchovou rudých teroristů pod pláštíkem mezinárodního studentského svazu to nemá nic společného.
Děkuji.
Tak já budu hovořit k těm, kteří hlasovali pro a nejsou členy klubu KSČM. Ti byli pro, jsou pro, zatleskali si, jsou nadšeni. Soudruh Miroslav Štěpán.
Já prosím poslance, abyste po sobě nepokřikovali.
Úplně stejně. Vaše hlasování. Já tomu vůbec nerozumím. To, že ten pozměňovací návrh předložila poslankyně, která byla členkou komunistické strany, mě nepřekvapuje. Lidé se velmi těžko mění. My jsme na ten den hrdí, vy někteří ne.
Pardon, omlouvám se, není otevřena rozprava, není otevřen bod, pouze přednostní práva.
Jsem dostatečně koncentrován, pane předsedo. Prostě vždycky několik z vás je pro a několik z vás je proti. Ale prosím, proč se zlobíte, když se na vás obrátím a zeptám se vás, jestli se vám to fakt takhle líbí? Je to zase můj názor, můžete se na mě zlobit. Já nemám právo vás soudit, ale dovolte, aby mi z toho bylo špatně od žaludku.
Říkal tady - nechali jste se zneužít komunisty. Možná i na základě té zkušenosti se někteří rozhodovali s určitým širším nadhledem a já jim za to, že použili vlastní rozum a opustili schémata...
Jsme koaliční vláda, která řeší poprvé výběr daní. Škoda, že to nikdo nenapsal před námi, úplně nový.
Nyní mám dvě přednostní přihlášky.
Nezlobte se, pes jitrničku sežral, říká pan ministr. Docela maličkou. Neboť on říká: my jsme po vás zdědili tu superhrubou mzdu. Ale tu jste, pane ministře, nezdědili. Ano, má pravdu. Což jsme předpokládali, že je fér v okamžiku, když se začíná ekonomika zvedat, protože v roce 2015 už se měla zvedat. Ale to je věc názoru. Ale proč jste to nezrušili v rámci toho systému, který byl jednoduchý, přehledný a nikomu nepřekážel? Nevymyslíte jiné. Nevymyslíte jiné. Nic jiného nevymyslíte. Ale ono to není pravda.
Já bych chtěl reagovat na slova pana ministra. Nechci předjímat vaši dohodu, možnou dohodu, ale když přijdete s nějakou dohodou, tak se bude týkat nejdříve zdaňovacího období roku 2017, což je mimochodem volební rok. Jménem občanských demokratů po konzultaci s panem předsedou Fialou. Pokud navrhnete zákon, který například od 1. ledna 2018 sníží daně o 30 miliard, například 2018, vy jste řekl mimo vaše volební období, tak my ho podpoříme. Čísla jsou z tiskové zprávy Ministerstva financí z 1. března letošního roku. A 30 miliard je něco, s čím si rozumně hospodařící vláda bez problémů poradí. Nemusí měnit zákony, stačí o něco snížit provozní výdaje.
Děkuji panu předsedovi.
Vy sice panu ministrovi něco nabízíte, ale on vás neposlouchá, pak maximálně vystoupí a řekne "my jsme po vás zdědili tu superhrubou mzdu", i když my všichni víme, že v zákoně v tu dobu už superhrubá mzda nebyla. Víte, proč se takhle plete? Protože vždy když běží parlamentní diskuse o jeho tématech, tak pod stolem ze svého mobilu esemeskami řídí Agrofert.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se pana zpravodaje na závěrečné slovo, jestli má zájem. Není tomu tak.
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. To byl návrh pana poslance Stanjury.
Vaše stanovisko?
Moje stanovisko není asi tak zajímavé, jako je zajímavé stanovisko garančního výboru.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Je to hlasování s pořadovým číslem 59, přihlášeno 170 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti 42, konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Není slyšet, co pan zpravodaj přednáší. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat dál.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B. Jedná se o návrh poslance Sklenáka, kdy navrhuje, že by 1. říjen byl Mezinárodním dnem seniorů.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Ještě jednou vás žádám o klid.
Budeme hlasovat o návrhu D, což je návrh poslance Bendla, který tím 14. květnem prohlašuje pouze Den Karla IV.
Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.
Účinnost, tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Můžeme pokračovat.
Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu zákona jako o celku.
Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Kolegyně a kolegové, opět vás žádám o ztišení.
Myslím, že každý z nás, jak tu sedíme, ví, jak strašně důležité v politice i ve veřejném životě jsou symboly. Věděly to estébácké struktury, když si prosadily do služebního zákona, že ve vládě může sedět estébák. Padl jeden velký symbol. Už tady máme zase Mezinárodní den studenstva. Atmosféra se mění a mění se vaším přičiněním. Také vás, kteří dnes hlasovali pro přejmenování 17. listopadu. Nemohu jinak, než se zase obrátit na své kolegy z KDU-ČSL: pro ty estébáky jste hlasovali a teď jste jako předkladatelé se nechali zneužít k této hanebnosti.
Přednostní právo pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Mihola.
Ale my prostě nepodpoříme ten pozměňovací návrh, který je myslím pana kolegy Stanjury.
Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Když jste přišli do vlády, tak jste to všechno zrušili, ale ty nevýhody jste ponechali a o těch výhodách říkáte, že jsou nerealizovatelné. Ano, já jsem to kdysi zaváděl, ale zaváděl jsem to v rámci celého toho mixu, který ve svém důsledku výrazně živnostníkům ulevoval.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo.
A já se ptám, proč u jedné skupiny obyvatel určujete strop příjmů, kdy má nárok na slevu na děti, a u jiné ne. Bavíme se o daňovém základu - 200 tisíc korun v tom návrhu milion korun. Takže proč takhle podle mě jednoduchou rodinnou politiku státu, kdy podporuje toho, kdo má děti nebo manželku či manžela bez zaměstnání.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
On řekl, že něco přináší výhody, něco přináší nevýhody. Ale takto to můžu srovnávat právě u těch paušálů. To jsem jenom reflektoval na to vaše výhody-nevýhody, něco za něco.
Děkuji panu předsedovi Votavovi. Prosím, pane předsedo.
Když jsem mluvil o výhodách a nevýhodách toho, co jsme prosazovali, tak tady byl velký komfort již uzákoněný v jednotném inkasním místu, ve sjednocení základu a v mnohem jednodušším odvodu a také v mnohem jednodušší kontrole daní. A vedle toho byla také velká úleva v placení sociálního a zdravotního pojištění pro živnostníky. Vedle toho byl jistý diskomfort týkající se paušálu. To znamená, uřízli jste tu půlku, ty výhody jste jim sebrali a ty nevýhody hájíte a říkáte, že je to fér.
Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Asi jsem fakt natvrdlej. Takže já jsem rád za tu debatu, ale my jsme tu debatu nedokončili v rámci koalice a uvidíme, jak to dopadne.
Takže v globálu tam už dále pokračujeme podle toho, co jsem přednesl já.
Má někdo ještě připomínku? Prosím, upřesněte. Můžete, pane poslanče, přímo to označit. Děkuji za upřesnění. Má někdo výhradu k jedné nebo ke druhé proceduře? Prosím, pane poslanče. Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro alternativní návrh kolegy Vilímce. Budeme tedy postupovat podle návrhu, který předložil garanční výbor.
Děkuji za slovo. Rozpočtový výbor doporučuje schválení těchto bodů.
Hlasování pořadové číslo 20, z přítomných 172 pro 168, proti 2, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Hlasování pořadové číslo 21, z přítomných 172 pro 123, proti 41, návrh byl přijat.
Je to vlastně termínování těch plateb, o kterých jsme se tady bavili, to znamená určení Ministerstva financí, rozdíl těchto termínů. Stanovisko garančního výboru je nesouhlas.
Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 22, z přítomných 172, pro 73, proti 83, návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh.
Bohužel vládní koalice se rozhodla jít přesně opačnou cestou - cestou represí a kontrol. A to není něco, co je opravdu rozumné. A nemyslíme si ani, že je správné rozlišovat, jestli je člověk zaměstnanec, nebo živnostník s paušály, nebo živnostník bez paušálu, pokud se to týká této slevy na dani. Tak tady máte možnost skutečně dokázat, zda to myslíte vážně, a podpoříte jak zrušení solidární přirážky, tak obnovení možnosti slevy pro manželku a děti pro všechny živnostníky bez ohledu na to, jestli používají paušál, nebo paušál nepoužívají. Ostatní body se přečíslují ve smyslu výše uvedeného návrhu. Jenom vysvětlení té legislativně technické úpravy. Ten pozměňovací návrh, jak jste pochopili, spočívá ve zrušení solidární přirážky a legislativně technická úprava ze zákona vyjímá paragraf týkající se solidárního zvýšení daní u zálohy, což by byl samozřejmě po zrušení solidární přirážky nadbytečný paragraf.
Nyní s přednostním právem nejprve pan zpravodaj, potom pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji. Abych dlouho nepovídal, domnívám se, že je potřeba, aby se rozhodlo o tom, jestli je to legislativně technická úprava, anebo věcná.
Nemá příliš význam, jak dopadne hlasování o tom, je ta úprava je, nebo není legislativně technická, protože stejně víme, jak většina bude hlasovat. Ale přesto k té solidární přirážce mi dovolte říct, že to bylo opatření, které bylo v právním řádu schváleno na tři roky. Nicméně nelze se tomu příliš divit, protože když máte v koaliční smlouvě napsáno, že zrušíte superhrubou mzdu a odstraníte solidární přirážku, tak tuto koaliční smlouvu jste podepisovali v době, kdy superhrubá mzda již byla platným zákonem zrušena. A nebyla to superhrubá mzda. To jste zrušili s odůvodněním, že je to příliš velké snížení daní. Podle mého názoru to nebylo příliš velké snížení daní, ale to je prosím pěkně věc názoru a ten názor je vždycky politický a stojí na politickém rozhodnutí. No tak jste měli zvýšit ty parametry. Na to máte právo, na to máte většinu. Ale vy jste zničili ten jednoduchý systém. A v tu chvíli jste říkali "my zrušíme superhrubou mzdu". Místo toho jste ponechali přechodnou solidární přirážku a zrušenou superhrubou mzdu jste resuscitovali. To jste prosím pěkně udělali. A pak ještě někde někomu vyprávějte, že nezvyšujete daně.
Děkuji za slovo.
Což není konformní jak z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek, tak z hlediska zákona o hospodářské soutěži. Samozřejmě lze očekávat i případné žaloby na stát, na vládu, na ministra dopravy, arbitráže a podobně. Musela vidět, že s každým dalším předkladem se horší kvalita materiálu, že nic neřeší, že skutečně vytlouká klín klínem. Děkuji za toleranci, pane předsedo, jste tolerance sama. Informace předsedy vlády Bohuslava Sobotky ke kauze nevyjednání přechodných ustanovení, nebo výjimky při novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. My jsme opakovaně na hospodářském výboru upozorňovali pana ministra či jeho náměstkyni, že je bezpodmínečně nutné téměř za každou cenu vyjednat s Evropskou unií výjimku tak, aby staré dokumentace, nebo dříve zpracované dokumentace, mohly být použity při veřejnoprávním projednání zejména dopravních staveb. Přesto v Bruselu na nejvyšší úrovni, která by odpovídala důležitosti této problematiky, jednáno nebylo. Vím, že tam posílá své podřízené náměstky. Zrovna tak tam vyjednává první náměstek ministra dopravy. Resort dopravy dlouhodobě také upozorňoval na případné fatální dopady nejenom na výstavbu infrastruktury, ale dokonce i na celý resort velkého českého stavebnictví. Slíbil nějaké odpovědi, i v písemné podobě. Byla slíbena pracovní skupina, která by dostávala informace na úrovni Sněmovny. Domnívám se, že hazardujete s příjmy a s rozvojem České republiky.
Děkuji. Ještě je zde jedná přihláška, a to od pana poslance Farského.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Mám to chápat jako přiznání? Mám to chápat jako obvinění nejbližších spolupracovníků?
Ano, já prosím kolegy, aby nerušili. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Novotný. Takže nejprve pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Herbert Pavera, po něm paní poslankyně Jana Hnyková.
Dnes se totiž nemůžou vyhošťovat nelegální imigranti, u nichž se nepodařilo zjistit totožnost. Nejúčinnějším trestem za tento čin pak bude ztráta možnosti získat azyl či doplňkovou ochranu a vyhoštění. A moc dobře víme, že všechny okolní země se nedají považovat za země, které by byly nebezpečné. Nemůžeme tolerovat to, že imigranti nerespektují naše zákony a pravidla a v tomto smyslu je ten pozměňující návrh, ke kterému se tímto hlásím, a prosím o jeho podporu.
Nikoho nevidím, není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo pane předsedající. Nehledejme v tom, co v tom není. Myslím si, že ta hranice by se dala opravdu téměř neprodyšně uzavřít. Myslím si, že je zbytečné.
Já vám děkuji. Jestli jsem to dobře pochopil, pan ministr si nežádá závěrečné slovo. . Je tomu tak. Otevírám další bod dnešního programu a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec.